Prosím, pane poslanče.
Jedná se tedy o žadatele o azyl, ačkoliv dnes pan premiér při interpelacích řekl, že Afghánec je tady ilegálně, tedy informace, ze které si můžeme vybrat, jak to tedy je. Chtěl bych se zeptat, co to je vládní migrační program.
Znovu říkám, programy, které supervizuje Ministerstvo vnitra, tedy systém realokací a resettlementů, nezahrnují občany afghánského původu, to znamená, je nezbytně nutné konstatovat, že v rámci těchto projektů tedy Afghánec být nemohl. Ale není to člověk, který by probíhal vládním programem, který spravuje Ministerstvo vnitra, tedy tzv. realokace, resettlement, tedy zjednodušeně řečeno tzv. kvóty. V rámci tohoto projektu na území České republiky není, tedy v projektu pod Ministerstvem vnitra.
Co to znamená? Z čeho je financován?
Já tady mluvím za Ministerstvo vnitra, které má na starosti dejme tomu tři oblasti. V tomto programu tento člověk není. Tam také není. A pak je projekt resettlementu a to je právě to, o čem jsem hovořil před chvílí, a to je přistěhování do České republiky na základě tohoto projektu, integrace do společnosti, a tam také není. A ty dva poslední zmíněné programy, tedy kvóty, nejsou pro občany Afghánistánu.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V těchto zemích je dnes 40 nemocných tuberkulózou na 100 000 obyvatel. U nás doposud 6, ale vypadá to, že bude hůře. Například v Plzni, odkud pocházím, pracuje takto dovezených lidí obrovské množství a současně začíná být v příčinné souvislosti registrován zvýšený počet lidí s tuberkulózou. Posledním nedávno zachyceným případem byl Rumun pracující v rokycanské firmě Borgers, který se po delší dobu pohyboval mezi stovkami svých spolupracovníků. Proč není aktivně nabízeno lékaři očkování jejich dětí?
Děkuji za slovo. Proto bych se chtěl zeptat, jak dalece je reálný termín otevření dálnice, který jste vyhlásil.
Prosím, pane poslanče.
A chtěl jsem se ještě nakonec zeptat, zdali přes tohle všechno stále ještě chce nechat zítra na závěr třetího čtení o novele zákona 114 hlasovat. Podle mého názoru by tak učinit neměl a měl by hlasování odložit. K tomu jsem ho chtěl také při interpelaci vyzvat.
Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Dříve než dám slovo prvnímu vylosovanému, v tomto případě dámě, dovolte mi načíst omluvy. Připraví se pan poslanec Josef Nekl.
Vážený pane premiére, interpeluji vás ve věci problematiky nepřizpůsobivých občanů v Ústeckém kraji. Je to velice známá situace a pro vás, pane premiére, samozřejmě také, že v Ústeckém kraji, především v okresech Most, Chomutov, Ústí nad Labem a Děčín, tato problematika eskaluje. Není však výjimkou, že se k nám stěhují i občané z členských zemí Evropské unie, jako je Slovenská republika. Problémy, které tato koncentrace nepřizpůsobivých občanů v jednom regionu přináší, bych vám asi nemusela připomínat, ale vzhledem k dosavadnímu přístupu legislativních změn a nástrojů, které byly přijaty, musím. Obce a města nemají jakýkoliv nástroj, aby zamezily novému přílivu těchto občanů. Na vedení obcí a měst se neustále valí petice, stížnosti a prosby, které žádají o zásadní krok, aby se situace řádně žijících občanů nedostávala na hranici slušného soužití s občany. Obce i města vydávají vyhlášky za vyhláškou, snaží se dělat co mohou, ale zásadní legislativní nástroje nejsou a bohužel ani zatím nepřicházejí. Vážený pane premiére, náš kraj a jeho regiony nejsou odpadní žumpou, jak nás mnohá média označují. Máme krásný kraj, plný krásné přírody, průmysl s dlouhodobou tradicí a chytré a schopné občany.
Prosím pana premiéra o odpověď.
Děkuji. Já bych chtěl ujistit jak paní poslankyni, tak i občany Ústeckého kraje, že rozhodně není cílem vlády tohle ignorovat a jakýmkoliv způsobem opomíjet. Na takovýchto bytech potom v rámci tohoto zvláštního podnikatelského modelu vzniká dluh, který pak zatěžuje celý dům, to znamená, zatěžuje celé společenství vlastníků jednotek nebo zatěžuje družstvo. Máme tam problém výskytu obtěžujícího hmyzu, hlodavců, zápachu a plísní. Agentura pro sociální začleňování, příslušný úsek na Úřadu vlády, zpracovala materiál pro jednání vlády, který vychází přesně z těchto problémů, které jsem zmínil a které byly identifikovány obcemi, bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek, ale také nestátními neziskovými organizacemi. Vláda v červenci letošního roku tento materiál projednala, dohodli jsme se a schválili jsme úkoly pro příslušná ministerstva, pro Ministerstvo práce, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, aby předložila konkrétní návrhy na řešení těchto věcí, které jsem tady teď popisoval a které samozřejmě lidem dramaticky ztrpčují život. Jde teď o to, aby se ty věci dotáhly do konce. Jedná se o Dubí, Kadaň, Obrnice, Roudnice, Štětí, Litvínov, Klášterec nad Ohří, Vejprty, Děčín, Chomutov, Most, Postoloprty a Varnsdorf.
Děkuji za slovo. Zóny se nedávno rozšířily do dalších městských částí a v brzké době se má v tomto trendu pokračovat. Ti nemohou zastavit na modrých zónách, kde sídlí úřady, banky, lékaři, lékárny a podobné instituce. Nezbývá jim tedy než zastavit a následně očekávat pokutu od strážníků, nebo prostě k lékaři nejít. Velmi snadno se pak může stát, že na dveře těchto spoluobčanů zazvoní exekutor za neuhrazené pokuty. Následně se tedy obrátili na vás, pane ministře, a to dvakrát, bohužel v druhém případě bez reakce. Nemyslíte si, že je to paradox, když držitelé průkazů mohou stát na zákazu stání, ale v modrých zónách nikoliv? Děkuji vám za odpověď.
Děkuji paní poslankyni. Paní poslankyně Věra Kovářová není přítomna, tudíž její interpelace propadá.
Již v březnu vám byl doručen dopis v této záležitosti i od představitelů Pardubického kraje. Občané i představitelé dotčených obcí poukazují na současný dlouhodobě nevyhovující stav. Kvůli absenci plánovaného, leč dosud nerealizovaného obchvatu jsou obyvatelé vystavováni nadměrnému množství projíždějících automobilů a zejména kamionů. Tato situace je však specifická i proto, že se přímo dotýká jediného lázeňského města v kraji, problémem proto nejsou zasaženi pouze místní obyvatelé a také turisté a lázeňští hosté. Proto se vás ptám: Seznámil jste se již osobně s obsahem této mnou zmíněné petice? Změnila se dle vašeho názoru situace od března letošního roku, kdy jste obdržel vyjádření vedení Pardubického kraje v této věci? A jaké konkrétní kroky k této záležitosti plánujete? Můžete zde uvést například termín, kdy by mohly započít práce na této stavbě?
Děkuji panu poslanci.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane ministře, můj dotaz se týká soudních znalců, přesněji jejich kvalifikace a odpovědnosti, a ještě přesněji soudních znalců v oblasti péče o dítě. Za poslední dva měsíce se na mě obrátily dvě matky a vím o dalších šesti případech. Tyto matky v rámci procesu svěřování dítěte do péče jednoho z rodičů v podstatě bojují o zajištění skutečně základních potřeb a práv dítěte. Samozřejmě nechci zpochybňovat nezávislost soudů, ale v zájmu dítěte logicky je, aby byl využit ten posudek, který je relevantnější, tedy kvalifikovanější. Vím, že těchto dětských psychiatrů je málo, ale využívají soudy, nebo mohou využívat, seznamy znalců i třeba z jiných krajů?
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve k tomu, zda mohou soudy využívat soudce z různých krajů atd. To, kde jsou zapsáni, je důležité jenom z hlediska toho, kdo nad nimi vykonává správní pravomoci, ale znalci u nás působí po celé zemi a lze si vybírat znalce odkudkoliv. Čili my mu nemůžeme nařizovat, zda si vybere znalce z toho či onoho oboru, typicky z oboru dětské psychiatrie nebo dětské psychologie. Pokud se ptáte, zda nabízíme znalce příslušné specializace, pak ano. Chystáme se to celé uspořádat a dostat pod kontrolu. Ty posudky se nesetkávají s dostatečnou důvěrou a ve skutečnosti oslabují vůbec význam toho znaleckého posudku.
Paní poslankyně má doplňují otázku.
Prosím, máte slovo.
To je prostě problém.
Poprosím pana premiéra o odpověď.
Už jsou vypisovány první výzvy. To, co pokládám za důležité je, že vláda se tím zabývala. A jenom chci říci, že ta strategie se skutečně zaměřuje na širokou oblast věcí. Je to celkem 41 lokalit v Ústeckém kraji, což podle mého názoru vytváří dobré předpoklady pro to, aby se situace v těchto lokalitách zlepšila. Jsem přesvědčený o tom, že musíme dosáhnout legislativních změn právě v těch oblastech, které jsem zmiňoval a které ztrpčují situaci lidem v oblasti bydlení.
Prosím máte slovo.
Proto se podivuji tomu, že i když se najdou cesty, jak situaci částečně řešit, dopadne to vždy stejně. Vracím se k problému využití přerovského letiště pro rozvoj celé oblasti. V květnu 2015 jste prohlásil veřejně v Přerově, že tady vznikne největší průmyslová zóna. Podle mých informací nebylo řešení nereálné, jednalo se s významným investorem. Proto mám několik otázek. Usnesením vlády se staly developerem pro tento prostor Letecké opravny Malešice. Není to v rozporu se zákonem - státní podnik a developer? A třetí otázka. Kdy dojde k vypořádání pozemkových úprav ve scelení, které z důvodu blokace občana nejsou dokončeny od roku 2004 a hrozí zastavení přípravy průmyslové zóny? Přitom Armádní Servisní, příspěvková organizace, disponuje prostředky na výkupy pozemků a přípravu zóny.
Prosím máte slovo.
Vyčlenily se finanční prostředky. To znamená, byly zlikvidovány objekty, které tam ještě zůstaly po letišti, a v těch pracích se samozřejmě intenzivně pokračovalo. Bylo schopno nabídnout pozemek, ke kterému vedla dálnice. My jsme nebyli schopni nabídnout takto velký pozemek, ke kterému vede dálnice. Ovšem platí to, co jsem řekl. My pokračujeme v přípravě té průmyslové zóny. Je to jedna z priorit vlády. Asi také víte, že to patří mezi ty výjimky, které byly dojednány s Bruselem, že se tam nebude muset dělat nová EIA. Pochopil jsem i během návštěv v tomto regionu, že město Přerov a v posledním období i Olomoucký kraj nepodporovaly myšlenku zachování té letištní plochy, která tam zbyla po vojenském letišti. Nicméně Ministerstvo obrany na tom trvalo a předložilo do vlády celou řady argumentů, proč by tam ta plocha teď neměla být zlikvidována. To znamená, vláda přihlédla k argumentaci správce toho majetku Ministerstva obrany a nerozhodla o likvidaci té letištní plochy. Za druhé, nebude tam zrušeno letiště.
Nicméně působí to trošku zvláštně v souvislosti s vašimi nedávnými prohlášeními. Podle mě se tady jedná jenom o marketingový trik. Ale to je samozřejmě vaše věc. Mně spíš jde o ten způsob, který, myslím, znejisťuje, znepokojuje nejenom mě, ale i veřejnost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pokud jde o zajišťování letecké záchranné služby, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak tam jsme realizovali otevřené výběrové řízení. A ve většině těchto obvodů už byly uzavřeny příslušné smlouvy. Tuším, že ve dvou těchto obvodech je tato věc zkoumána ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A i kdyby náhodou došlo k nějakému znejistění těch smluv, které se týkají těchto obvodů, tak vláda má připraven plán na zajištění letecké záchranné služby. Takže tady ta věc je řešena a myslím si, že v tom není žádný problém. Pokud jde o stabilitu vládní koalice, ani tady já nevidím žádný problém. Žádná z koaličních stran nezpochybňuje koaliční vládu. Máme dostatek hlasů pro státní rozpočet. Připomínám, že tady velmi hladce prošel prvním čtením s velkým množstvím hlasů. To znamená, není žádný problém. Pokud jde o obměnu části členů vlády, je to skutečně moje ústavní pravomoc. Já jsem ty členy vlády jmenoval, ovlivnil jsem přirozeně zásadním způsobem jejich výběr z pohledu sociální demokracie jako předseda vlády a předseda sociální demokracie a chci si nyní vyhodnotit a vyhodnocuji si v těchto dnech, jaká je efektivita jejich práce a jestli mohu počítat s jejich plným nasazením až do samého závěru funkčního období. To znamená, postupuji tímto způsobem. Oznámil jsem také, že provedu personální změny ve vládě. Definoval jsem, že to bude zhruba v horizontu měsíce od okamžiku, kdy jsem to veřejně a také členům sociální demokracie oznámil, takže tuto změnu odpovědným způsobem provedu. Uplynulé tři roky tam bylo malé množství změn. A jenom připomínám, že tohle je trošku jiná praxe oproti tomu, co tady bývalo v minulosti. To byly ty změny ve vládě. Máme největší zaměstnanost v historii. Ostatní státy nám to závidí. Největší zaměstnanost v historii, pětiprocentní nezaměstnanost. A letos budeme mít po řadě let rozpočtový přebytek. Vždyť to je přece pozitivní informace i pro tuto Poslaneckou sněmovnu. Schválili jsme rozpočet s deficitem, ale ekonomika jde dobře, daří se vybírat daně, lidé mají práci, 200 tisíc lidí našlo práci a díky tomu máme také rozpočtový přebytek v letošním roce rovněž v rekordní výši. Tohle jsou reálné výsledky práce vlády. O těch se dá těžko polemizovat. Tohle jsou reálná fakta, která pomáhají zlepšovat život občanů v naší zemi.
Samozřejmě chápu, že pan předseda vlády nemůže dělat nic jiného než chválit svoji vládu. Ale já znovu opakuji, pane premiére, máte právo, samozřejmě, na výměnu ministrů a to všechno je vaše kompetence. A to už tak úplně jenom vaše věc není. Jestli váš ministr zdravotnictví tady v médiích říká, že je teď rozpačitý, že není v klidu, protože neví, kdo by ho mohl nahradit - "ještě jsem si říkal, že bychom si mohli podat inzerát do novin, že se hledá někdo, kdo by dělal ministra zdravotnictví"- , nezlobte se na mě, toto podle mě nenapovídá na to, že se tu děje nějaká promyšlená koncepční výměna vlády.
Omlouvám se, ale čas je neúprosný. Poprosím pana premiéra o reakci. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.
Jsem znám kritikou České televize v rámci vysílání k situaci mezinárodní i místní. Nebudu zde zmiňovat Ukrajinu, nebudu zmiňovat další záležitosti, ale zastavím se nad situací, kterou mně nikdo nemůže podezřívat, že bych byl kritický vůči České televizi. Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zajímalo by mě, zda plánujete v letošním roce rozšířit tento seznam národních kulturních památek, a pokud ano, pak v jakém přibližném časovém harmonogramu. A jestli nám můžete prozradit, kterých památek by se to například mohlo týkat. Myslím si totiž, že je u nás velmi mnoho takových nádherných památek, které by si zařazení do tohoto prestižního seznamu zasloužily.
Materiál bude v nejbližších dnech předložen do vnějšího připomínkového řízení, po jehož provedení tento návrh předložím v prosinci vládě České republiky k projednání a schválení. Vidíte na tomto seznamu, že jsou to objekty, které pocházejí z různých historických epoch, ale to, co je spojuje, je právě fakt, že hrají pro naši historii a naše kulturní dědictví velmi důležitou úlohu.
Prosím, pane poslanče, máte doplňující otázku.
A byl to jeden z nich, slavný Fridrich Barbarossa, který nechal původní objekt v závěru 12. století přestavět na císařskou falc, a to je v podstatě jediný reprezentant tohoto typu hradní architektury u nás.
To je těžké, když ho tam nepustí.
Vážená paní ministryně, tělesná zdatnost, která je vázána na pravidelnou pohybovou aktivitu, se u dnešních školáků snižuje. Tím jsou z pohybových aktivit ve škole vyřazeny. S těmito dětmi by se naopak mělo více pracovat. Samozřejmě že jinak než v běžné tělesné výchově. K tomu by měla sloužit zdravotní tělesná výchova, se kterou je to však na dnešních školách velice špatné. A myslím, že na většině škol již dnes nejsou. Dvě hodiny tělesné výchovy jsou sice tradicí, ministerstvo usiluje o třetí. Nejsem proti tomu. Ale co uděláme s dětmi, které jsou ze zdravotních důvodů osvobozeny z tělesné výchovy? A tak se ptám: Paní ministryně, jaká je současná situace se zdravotní tělesnou výchovou? A jako doplňující otázku jsem měla, zda neuvažujete o slovním hodnocení výchov, nejenom tělesné, ale i ostatních výchov, protože si myslím, že vrozené dispozice jsou předurčující k různým výkonům.
Paní poslankyni bude odpovězeno písemně. I my poslanci bychom si to mohli vzít k srdci.
Děkuji za slovo, pane předsedající.

Uvedu konkrétní příklad z Mostu.

Děkuji za odpověď.
A velmi složitě se potom vymáhají veškeré úkony směrem k těmto lidem. Co se potom týká té otázky, že neznáme pohyb těch lidí, tedy že ti lidé jsou velmi složitě zachytitelní. Bohužel, adresa trvalého pobytu je údaj, který je pouze evidenční. Pokud by došlo ke změně, dejme tomu vize směrem k této věci, je potřeba změna legislativy. Vláda se touto cestou vydávat nechce.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání zahájíme bodem Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno přidat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Pro dnešní jednání zbývají k projednání ještě dvě.